Vyplývá z nízkého ohodnocení učitelů, ať už statutárního, nebo i finančního. O to víc by si učitelé zasloužili, aby měli oporu našeho systému. Vím, jak to bylo. Pro učitele to jistě bylo dobré, měli určitou konzultační možnost. Myslím, že je dobré, aby tento zákon prošel do druhého čtení a aby ve výborech byl podroben kritice a případným změnám.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
O kariérním systému se velmi intenzivně hovoří snad od 90. let. Učitelé se začali vzdělávat. Začalo se zakládat portfolio, ale nic se nestalo, žádné ohodnocení. Nicméně je přirozené, že učitelé se vzdělávat musí, protože jednak nové poznatky, nové postupy, nehledě na to, když se podíváme, kolik změn školství prodělalo od roku 2005 po přijetí nového školského zákona, začalo to tvorbou školních vzdělávacích programů, takže myslet si, že učitel nepotřebuje se vzdělávat a nechce se posouvat, je nesmysl. Nevím, jaké mají zkušenosti mí kolegové, ale každého absolventa pedagogické fakulty jsem musel tím úvodním procesem provést, aby věděl, jak se má ve škole orientovat, co má dělat, a měl uvádějícího učitele. Akorát ten uvádějící učitel, který byl jeden z nejlepších, co se týká didaktiky, tak organizace, tak samozřejmě to dělal za poděkování pana ředitele. Dneska říkáme: ředitel, který mně bude učitele provázet procesem v tom úvodu, bude zaplacen nějakým příplatkem. Nerad to říkám, protože tady padlo něco o metodickém vedení, kabinetech, které byly v území. Ten systém byl velmi dobře propracován. Nechci se vracet k tomu, které vlády to živelně rušily - protože nic nebude potřeba! Co se týká pozic, které jsou v tom zákoně uvedeny, tak možná některé mají pozměněný název, ale většina těch činností se ve škole vykonávat musí, protože to vyplývá z organizace školy a z přirozeného života té školy. Další věc, která je - byly tady obavy, zda to školy budou mít uhrazeno, zda na to budou peníze. Právě proto, že se to dává a uvádí taxativně do zákona, tak mi z toho jednoznačně plyne, že stát si tuto objednávku dává, a chce tudíž i tyto činnosti lidem, kteří je budou vykonávat, uhradit. A myslím si, že takhle je i nastaveno financování regionálního školství. Ale chci říct jednu věc. Prostě ta agenda je velmi rozsáhlá, takže i tato činnost je potřeba, aby byla oceněna právě tak, jak si zaslouží, aby nám to měl kdo dělat. Takže pokud se zajímáte, chcete mít celkový vhled, chcete slyšet i názory veřejnosti, tak vás zvu na toto jednání.
Než vám udělím slovo, přečtu tři omluvy. Nyní tedy vystoupí v rozpravě paní poslankyně Dobešová.
Já jim to právo neupírám. K tomu já se hlásím. Několik desítek našich pozměňovacích návrhů jste odmítli, abyste teď říkali, musíme to rychle opravit, praxe ukázala problémy. Chcete-li uvést další příklad, tak si řekněme stavební zákon. Máme tady stavební zákon. Byl jsem osloven z řad vládních poslanců, že je připraven komplexní pozměňovací návrh a jestli jsme ochotni na něm spolupracovat. Ale je to ta správná metoda? Zrovna to je věc, v které pokud najdeme shodu, uděláme dobré cíle, dobré nástroje, tak ten zákon může být stabilní a nemusí se měnit velmi často. Jak byly vypořádány? Byly zapracovány, nebo byly odmítnuty? Nevím, kdo to někdy zkusil. Ale je to tak byrokraticky náročné. A ono to je od věci. A říkám, jestli si někdo z vás vyzkoušel, jaké to je navrhnout, projednat, vůbec projednat, aby se vůbec dostalo ke schválení na úrovni zastupitelstva, regulativ v městské památkové zóně. To je vlastně dneska nemožné.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem působil ve státní památkové péči jenom krátce, jenom asi deset let, naposledy jako ředitel Památkového ústavu středních Čech, takže i to je už docela dávno, nechci se k tomu příliš vyjadřovat. K tomu, co říkal předřečník kolega předseda, takzvaná dvojkolejnost památkové péče má logiku. Pokud by to takto fungovalo a oba tyto orgány svou roli chápaly, má to smysl. Musím říct, že jeho výhrady, které vycházejí z hluboké odborné znalosti, jsou naprosto relevantní. Za sebe říkám, že je škoda, že tenhle zákon asi promarnil šanci na zlepšení státní památkové péče v této zemi. A bohužel se obávám, že opravit ve výborech to nepůjde. Takže tam skutečně ten odpor víceméně všech profesních organizací, kterých se to týká, to je jednotná fronta, která se proti tomu zákonu postavila. A musím říct, že to jsou lidé, kteří by jej potom měli z přesvědčení dále uvádět v život.
Nyní pan poslanec Jiří Junek, také s faktickou poznámkou.
Já chci jenom reagovat na to, co říkal pan kolega Stanjura. A vyjmenoval jsem celou řadu věcí, které řeší, s odkazem na to, co bylo špatně nebo je špatně v tom současném zákonu.
Tak to bychom neměli dopustit. Děkuji za pozornost.
Nikoho neeviduji.
A chtěla bych ubezpečit, že uděláme všechno pro to, aby administrativní zátěž byla co nejnižší. Děkuji a prosím o propuštění do druhého čtení.
Požádám paní zpravodajku o závěrečné slovo. Prosím.
Já velice krátce, V diskusí v prvním čtení vystoupilo pět poslanců.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve přečtu návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo případně výborům k projednání. Žádné návrhy nevidím. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve středu 9. listopadu na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Nevidím zájem. Takže se táži, zda chcete pokračovat ve svém projevu, případně budou pokračovat ti, kteří byli přihlášení další. Prosím. Dále zde mám přihlášeny v pořadí tak, jak tehdy byli přihlášeni: nejprve paní poslankyně Adamová. Není tomu tak, v tom případě pan poslanec Grospič, řádně přihlášený.
Předem avizuji, že i když mám výrazné výhrady k předloženému návrhu zákona, nebudu navrhovat ani jeho zamítnutí, ani vrácení předkladateli k přepracování. V této souvislosti bych chtěl říci, že bych docela vážně i polemizoval s tím, nakolik se tyto navrhované změny skutečně promítnou v praxi do reálného vlivu na pracovní trh. Ve své podstatě neřeší nic zásadního a tato novela, tak jak je předložena a v tomto znění, se mi za současné situace jeví jako vysoce nadbytečná.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Týká se téhož problému s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Je to pozměňovací návrh pana poslance Bendy a týká se zase samozřejmě kouření a stavebně odděleného prostoru.
Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 295, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 86, tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu?
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji za načtení legislativně technické úpravy. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak.
Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, v souladu s doporučením zemědělského výboru navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení. Za prvé, nejprve bychom hlasovali o mém návrhu legislativně technických úprav, které jsem předložil v rozpravě.
Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Prosím, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování číslo 399, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Procedura byla schválena. Přistoupíme k prvnímu hlasování, legislativně technické úpravy. Návrh nebyl přijat.
Další návrh je paní poslankyně Dany Váhalové, kde je nesouhlas.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pan poslanec Kováčik má slovo.
My jsme v klubu KSČM, tak jako již tradičně, pro vás připravili drobné blahopřání. Takže příště to bude třeba lepší. Ale to jsem nechtěl, to je drobný komentář. Chtěl jsem jménem poslaneckého klubu KSČM poděkovat za ten rok, který jsme, pravda, ne vždy v úplné shodě, někdy dokonce v zásadní neshodě, ale přece jenom spolu zde na tomto pracovišti strávili, abychom naplňovali to, čím nás naši voliči pověřili. Chtěl bych vám jménem poslaneckého klubu KSČM popřát také hezké svátky, hodně zdraví do příštího roku a vyjádřit přesvědčení, že toto volební období spolu tady dopracujeme při obhajobě našich volebních programů, při zásadních postojích přece jenom ve slušných mezilidských vztazích.
A nyní má slovo předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut.
To se týká zákazu prodávání nebo podávání alkoholu ve zdravotnických zařízeních.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Děkuji. Kdo je proti návrhu? Děkuji. Kdo je proti návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Kaňkovský za výbor pro sociální politiku také nemá zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdědil jsem zpravodajskou roli před týdnem po kolegovi Chvojkovi, který se stal ministrem, tak doufám, že zachovám vysokou kvalitu činnosti zpravodaje u tohoto tisku. Nejprve návrh technických úpra -, tady uvádím, že nebyly žádné legislativně technické úpravy předloženy. A konečně v bodě 21 bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Procedura je zřejmá. První návrh, pane zpravodaji.
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 358 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Jedná se o legislativní zpřesnění, odkazy na evropské předpisy a vzájemnou provázanost. Je to návrh připravený původně Ministerstvem spravedlnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Z přítomných 152 pro 122, proti 12, návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji. Jedná se opět o můj návrh. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Ano. Ptám se, kdo je pro? Můžeme pokračovat.
Takže upozorňuji, že v bodě 19 nebudeme hlasovat. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Bod sedm procedury. Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska, nepřijali jsme žádné.
Zahájil jsem hlasování číslo 362 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Je to přesně definice, kdy se zakazuje prodávat alkohol osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ohrožuje sebe, majetek nebo veřejný pořádek. Je to prostě definice zjevně opilého člověka, která je velice přesná.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Omlouvám se, v tom případě prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedo, je to přesně tak.
Přehlédl jsem se, máme tam opravdu stanovisko doporučující.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Je tam zrušení tohoto paragrafu, zrušení této povinnosti.
Pan zpravodaj říká stanovisko za výbor! Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.